Vždyť si vzpomeňte, jak to začalo. Co jsme řešili po volbách? A proč? Nejdřív tady byla nějaká informace, že chceme předsedu. Nikdo to nechtěl. Potom že to ovládáme. Potom dokonce jsme měli jednat s některými stranami a hnutími, aby nás nevydaly. Ale o tom to je, tahle Sněmovna. To je hlavní téma. Proč požádala, když to není politické zadání a objednávka? A to je hlavně objednávka mafie. Takže dobře věděli, že Babiš a Faltýnek budou poslanci a že bude potřeba znovu požádat o vydání. A to je jednoznačný argument. Jednoznačný argument, že je to zpolitizované, že to mělo za cíl ovlivnit parlamentní volby. A ovlivnilo to. Masáž mediální, hlavně Česká televize, od rána do večera Čapí hnízdo.
To, že v Dublinu jsou dobré, ale i špatné věci, to už tady snad proboha zaznělo.
Děkuji.
Dámy a pánové, pan kolega Schwarzenberg tady řekl, že díky Evropské unii vzkvétáme, budujeme infrastrukturu, získáváme další miliardy korun na zkvalitnění našeho života. Já v této věci samozřejmě s panem kolegou Schwarzenbergem musím souhlasit. A myslím, že to nebude penězi, ale může to být částí kompetencí, částí suverenity České republiky. To by znamenalo zánik jednotlivých států a vznik jednoho velkého superstátu Evropská unie. A to si myslím, že není dobré. My prostě říkáme, že politický a ekonomický systém Evropské unie není dobrý. Ekonomický systém ve formě dotací, přerozdělování, regulací není dobrý. Politický systém parlamentu, který nemá zákonodárnou iniciativu a jeho ministři jsou jmenovaní, nikoli volení, to znamená členové Evropské komise, prostě není dobrý. A jestli má tato diskuse dneska k něčemu přispět, tak je to přece k tomu, že podle mého názoru je ten pravý čas začít hovořit o různých alternativách politického a ekonomického systému Evropy. Už záměrně neříkám Evropské unie, ale Evropy. My přece taky chceme volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Ale je nejvyšší čas mluvit o alternativách.
Prosím.
Myslím, že někteří asi nechápou, jak to je. Oni to nejsou žádní samozvanci. Přece vláda ve sboru rozhoduje, hlasuje, navrhuje. Pak jdou do Evropského parlamentu. Tam je grilují. To znamená, to nejsou žádní samozvanci. Samozřejmě dostal nějakou nominaci a byl zvolen v nějakém sboru. Vždyť to přece není pravda. Vždyť to není pravda! Evropská komise není nějaký soubor samozvanců. Tak to prostě není. Ty názory jsou skutečně různé. Já často osobně jednám, sedím u jednoho stolu na obědě s takovými lidmi, jako je Orbán, Kurz, Merkelová, Juncker. Evropská unie, to jsou především národní státy. A záleží, jak se k tomu staví národní státy.
Faktická poznámka pana poslance Kalouska. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Podle jednacího řádu reaguji na připomínku, nebo na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu SPD Fialy. To si zejména v jeho případě pan poslanec Schwarzenberg nezaslouží. Zadruhé co se týče výhod, které požíváme v rámci členství v Evropské unii, zdaleka nejde jenom o transfery prostředků, kde jsme v čisté pozici přes 600 miliard, ale především jde o výhody vnitřního trhu, které kdyby proexportní česká politika neměla, tak by byla plajte ještě víc, než kdyby pan poslanec Fiala přišel o všechny zakázky u Agrofertu, které má jeho firma. Ale pojďme se o tom prosím bavit věcně. Neděsme se tady navzájem. A především ho pojďme řešit aktivně. Protože ten problém, ve kterém jsme, v tom jsme proto, že minulá vláda nedělala vůbec nic. Uměla říkat jenom ne. Nebyla aktivní. Nedokázala nabízet řešení. Nedokázala přesvědčovat své kolegy o výhodách našeho řešení, protože žádné neměla.
Další faktická poznámka - pan předseda Kováčik.
Možná jsem dost dobře nepochopil, nebo špatně slyšel vzhledem k tomu, že mám trošku chřipku a zalehlé uši, jak to myslel s tím kolegou, s tím oslovováním. Tak mi to, možná se ale mýlím, trošku zavánělo kastováním, že někdo je holt lepší a někdo je holt horší, jenom obyčejný člověk a nemá právo kohokoli nazvat kolegou.
Prostřednictvím pana předsedajícího kolego soudruhu Kováčiku, šlo mi o prostou úctu mladšího a hloupějšího vůči staršímu a moudřejšímu. O nic jiného mi nešlo. A myslím si, že tou úctou jsme povinováni všichni. Znovu opakuji, já bych si Karlu Schwarzenbergovi kolego nikdy říct nedovolil.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, narodil jsem se v polovině století, takže to znamená, že patřím k jedněm z nejstarších delegátů, kteří tady jsou, nebo poslanců. Velice dobře pamatuji RVHP s jejími negativními vlastnostmi a velkou část života jsem taky prožil v EU. Anebo jsme už jenom stádo ovcí, které někdo pustí na pastvu?
Děkuji panu poslanci a máme tady posledního přihlášeného do řádné rozpravy, je to pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Aspoň ta obava z tohoto problému se týká občanů České republiky a vláda to nechce nechat jen, jak se říká, na volný běh. Chce k tomu aktivně přistoupit. Zvlášť když je to vláda v demisi. Bohužel základní problém je v tom, že tento problém nemá jenom česká vláda, tento problém má i vláda Německa, má i vláda Francie, má i vláda Itálie, má i vláda Řecka, má i vláda Švédska, Španělska a dalších zemí Evropské unie. Problém se svými vlastními občany, kteří začínají mít obavu. Začínají se bát toho, co přichází. A tyto vlády se snaží své občany uklidnit. První pokusy zazněly v tom, že začaly hovořit o rychlejším vysidlování těch, kteří nemají nárok na azyl na území Evropské unie. Oni se prostě k těmto občanům nehlásili a řekli: To nejsou naši občané. A když jsou, tak to prokažte. Tady nastal ten problém Evropské unie, že neměla, jak to prokázat, že tito lidé pocházejí z těch zemí, protože ta evidence evidentně nebyla. Tento problém samozřejmě si tyto státy a vlády těchto zemí začaly uvědomovat. Řešte je, milá vládo! Byly volby ve Francii, byly volby v Německu, slyšeli jste prohlášení těchto vrcholných představitelů, řešte je. Čili je důležité pro tyto vlády omezit ten tlak, který nastává jak na sociální systém v jejich zemích, tak na bezpečnost a rizika spojená s dlouhodobým pobytem těchto lidí, o kterých vlastně skoro nikdo nic neví, kde jsou, na území těchto států. Je to určité řešení vnitrostátních problémů jednotlivých členských zemí Evropské unie. Hlavně těch velkých a silných, které mají obrovský nárůst počtu legálních i nelegálních migrantů. Mají k tomu dokonce i určité exekutivní možnosti, jak by tyto věci mohly realizovat a dělat. Tyto státy se snaží otupit tu kritiku, která zaznívá z jejich státu, poukazem na to, že v Evropské unii jsou státy, obvykle ty malé, které jsou nesolidární s nimi. Tu míru solidarity jsou ochotni vymáhat až tak daleko, že ženou určité členské státy Evropské unie k soudu. Ty kvóty se neuplatnily v žádném ze členských států Evropské unie v tom měřítku, jak byly naplánovány. Když se podíváte, my dokonce na tom nejsme až tak špatně s těmi 12 oficiálními, které máme z Řecka. A když se podíváte na ostatní státy, Rakousko má naopak z Itálie 17 a z Řecka nemá nikoho. Čili já to považuji za určitý zástupný problém, který nás má, jak se říká, zvýraznit v rámci Evropské unie jako ty státy, které jsou nesolidární. Toto bychom měli zásadně odmítnout, protože my přece solidární jsme. Na našem území je obrovské množství cizinců. Tady bych si připomenul, že 70 let míru v Evropě - já považuji Balkán za evropskou zemi a bohužel tam ten mír tak dlouho nebyl. Ano, je tady velká albánská menšina, setkáváme se s nimi, máme tady velkou srbskou menšinu, chorvatskou. Poslední dobou se v Evropě, také ne 70 let v míru, vyvíjí situace na Ukrajině docela špatně. A vlna migrace nesouvisí s nějakým pseudozásahem jiné mocnosti směrem k Ukrajině, ale spíše s chudobou na Ukrajině a se snahou ukrajinských občanů jít do bohaté Evropy. Čili ekonomická migrace v prvé řadě. A to si přiznejme. A máme tady velké množství občanů Ukrajiny, kteří se snaží fungovat v této zemi a snaží se pracovat a vydělávat. To je ten problém.
Nebo jak to tedy přesně je? Proto bych si dovolil načíst usnesení, které jsem vypracoval společně s poslancem Skopečkem a s poslancem Bauerem, a můžete ho taky brát jako návrh usnesení Občanské demokratické strany.
Mám tady jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Pavel Bělobrádek.
Dobrý den. Doložím zcela jasně, o jaké hlasování se jednalo, vám osobně, pane Bělobrádku.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Oba dva při té své argumentaci vystupovali poměrně nejednoznačně dopoledne, kdy se přeli o určování kompetencí Evropské unie či národních států souvisejících s migrací. A já se pokusím to teď uvést v krátkosti na pravou míru. No nejsou, alespoň podle projevů občanské nespokojenosti u nás, které každý z nás je schopen vnímat, ale také ani podle vyjadřování většiny z vás nebo většiny klíčových politiků v České republice. Každému musí být jasné alespoň to, že naše země migrační vlny neinicializovala. A jsem za to rád, že ji nepodporuje ani dnes, přestože nám je vnucována četnými neziskovými organizacemi či lobbisty za kdo ví co a koho. A tyto tenze také potom často zneužívají některá pravicová extremistická hnutí a strany, čemuž ale lze inteligentní migrační a azylovou politikou předejít. Někteří rádoby experti si myslí, že vhodnou metodou pro změnu ve prospěch té či oné migračně neúspěšné země se nabízí právě přerozdělující bruselský diktát zemím, které naopak svoji migrační politiku po dlouhá léta zvládaly. A na samotný závěr můj názor na dublinská nařízení a jejich vývoj. Osobně se domnívám, že se jedná o jakousi poloskrytou evoluci směřující postupnými kroky stále více k ještě silnější erozi zbylé suverenity národních států, a to ve zřejmý prospěch ekonomiky silných členů Evropské unie a dost možná i ve prospěch Spojených států amerických jako pro Evropskou unii významného hospodářského konkurenta.
Poprosím o klid v sále, aby se všichni usadili.
To tady jen připomínám kvůli tomu, co se tady dělo. Když několikrát do roka sedím s kolegy z různých evropských států, včetně premiérů, včetně kancléřky, včetně dalších lidí, jako je předseda Evropské komise, Evropské rady, Evropského parlamentu, tak tam zaznívají jasné argumenty. Samozřejmě to je potom láká zpět. To samozřejmě byla věc ministra vnitra, samozřejmě to byla svým způsobem i věc ministra zahraničních věcí a premiéra, ale rozhoduje se o tom na Radě ministrů vnitra. Ale také nikdo nemohl počítat s tím, že Polsko změní na poslední chvíli svůj názor. Teď PiS rozhodně nic takového podporovat nehodlá. Už bývalý vicekancléř Mitterlehner měl poněkud jiný názor, než jak to bylo na počátku. Oni sami ten problém mají a chtějí svým vlastním občanům navrhnout nějaké řešení. Prostě to nefunguje a ti lidé chtějí tam, kde si to vysnili, chtějí tam, kde mají vlastní komunity, kde mají rodinu a kde se jim podle jejich názoru bude žít lépe. To je jedna věc.
Je to naše právo a je to dokonce naše povinnost, abychom se tak chovali. Postavili jsme se někdy, nebo alespoň informovala vláda České republiky Poslaneckou sněmovnu o tom, že se postavila proti kvótám takovým způsobem, abychom tomu mohli zabránit? A teď nemluvím jenom o České republice. Ale to je přece zásadní otázka. Přece je důležité, jestli platí základní princip. Protože každý stát se přece udržuje jenom na těch základních myšlenkách, na kterých byl vytvořen. Podívejme se na Maltu, na Kypr a podobně. To není žádná jednoduchá situace. Když v minulém volebním období tehdejší petiční výbor, který má na starosti lidská práva v českém parlamentu, chtěl navštívit Lampedusu, tak víte, jaká byla odpověď italské strany? Odmítám hlasovat pro rozpočet, ve kterém bude napsáno, že my zaplatíme Spolkové republice Německo, Itálii, Francii, dalším státům, nebo Spojeným státům americkým za to, že rozvracely tyto státy. Já mám jiný poznatek. Problém byl v tom, že ona požádala o ochranu český stát, protože německá policie řekla, že to řešit nebude, že není jejich občanka. To je náš úkol, to je náš cíl a to je způsob řešení.
A upozorňuji, nejde jenom o evropskou byrokracii, protože se v posledním hlasování europarlament jako volený orgán postavil proti nám, postavil se proti názoru České republiky.
Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Vidím to tady na displeji, pane poslanče Benešíku. Ano, ano, mám vás tady jak do všeobecné, tak do faktických poznámek. Takže která je správná? Obě. Dobře. Takže faktická má přednost, takže jsem vás chtěl dát do pořadí na faktickou. Nicméně nyní s přednostním právem vystupuje pan poslanec Fiala a my se tady domluvíme.
Dámy a pánové, před podrobnou rozpravou, kde se budou načítat jednotlivá usnesení, chci požádat o pauzu na jednání klubu SPD v délce 30 minut.
O tom ani nehlasujeme. Ale je pauza, protože s přednostním právem má kdykoli právo vystoupit okamžitě předseda klubu, předseda strany.
No, myslím, že jsme to tam nechali, odkázali na pana předsedu.
Dovolte mi krátké zdůvodnění. Orgány Evropské unie připravily zásadní revizi azylové politiky. V rámci této revize azylové politiky přebírá Evropská unie kompetence k centrálnímu přerozdělování žadatelů o azyl, kteří přijdou na území Evropské unie. Tím je zásadním způsobem omezena suverenita členských zemí Evropské unie, tedy i České republiky. Tento finanční postih může znamenat vzhledem k předpokládanému počtu migrantů značnou finanční zátěž pro rozpočet České republiky. Je to ukázka toho, že Sněmovna je schopna se domluvit na důležitých tématech. Děkuji moc.
Jako další je přihlášen k pořadu jednání pan poslanec Grospič.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.
Nyní eviduji z místa přihlášku pana předsedy Kalouska.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, abyste zvážili jednu věc. A je to samozřejmě na vaší úvaze. Vzhledem k tomu, že se ta věc protahovala dva měsíce, tak se zdá, že by to mohlo být úplně jedno, jestli to bude ve středu, nebo v pátek. Přesto prosím o úvahu, že to úplně jedno není. Kromě toho, že máme jednat zcela bezodkladně o těchto věcech, tak když sledujeme mediální výstupy z toho, co se teď děje ve Sněmovně, může jít také částečně o naši věrohodnost. Chci věřit, že nešťastnou shodou okolností zazněly ve veřejném prostoru dvě informace, které řekl pan předseda Faltýnek. Obě jsou pravdivé. Nechceme ve středu, chceme v pátek. Prostě ty informace se spojily. Chci věřit, že tomu tak není. Jediný způsob, jak tomu předejít, je hlasovat ještě dnes.
Už jsme z ní dlouho necitovali ty vaše slavné padáky, casy, pandury a další věci. Takže ať už to bude dneska, nebo v pátek. Neznám takový subjekt. Takže je to pouze technická záležitost, kdy jsme chtěli prostě mít prostor a čas se k té kauze vyjádřit a říct na to svůj vlastní názor.
Já vám děkuji.
Dobré ráno, dámy a pánové. Oni řekli, že se chtějí nechat vydat. A vždycky jsme říkali, že ho chceme vydat. Ale pan poslanec Kalousek do toho zase dneska zanesl jakousi trochu detektivní zápletku. Bohužel jediný, kdo na to skočí, budou čeští novináři, kteří tuto zápletku začnou dnes okamžitě rozvíjet, a v pátek se všichni dozvíme, že prostě budou vydáni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Než tak učiním, tak mi dovolte, abych předeslal poděkování členům a členkám volební komise. Za sebe chci říci, že si toho moc vážím. Byli tam dva kandidáti, Lukáš Černohorský za Piráty obdržel 95 hlasů, kolegyně Pavla Golasowská 49 hlasů. Konstatuji, že tedy nejtěsnější možnou většinou pan poslanec Černohorský byl zvolen předsedou této komise. Tady možná krátké doplnění. Pokud by přesto někdo z vás si chtěl ty lístky překontrolovat nebo se na ně podívat, tak samozřejmě po dohodě s volební komisí případná další kontrola by byla možná. Konstatuji, že tedy bylo neodevzdáno celkem 58 hlasovacích lístků. Navržený kandidát pan Jan Pavel obdržel 154 hlasů a byl zvolen členem Národní rozpočtové rady. Poslední volba, kterou jsme dnes realizovali, byla volba dvou členů Nejvyššího kontrolního úřadu.